Pane ministře, kolegyně, kolegové. Z tohoto pohledu zcela, zcela ztrácí jakoukoliv logiku rušení EET jako opatření, jehož hlavním cílem bylo narovnání podnikatelského prostředí a nárůst výběru daní. Za dobu svého fungování EET vytvořila téměř 60 miliard dodatečných příjmů pro státní rozpočet, a to při současném snížení daňové zátěže v České republice. Naším záměrem při přípravě EET bylo, aby náklady na straně podnikatelské sféry byly co možná nejmenší. Naše hnutí se aktivně snažilo komunikovat a přizpůsobovat elektronickou evidenci reálným požadavkům trhu a českých občanů. Již od začátku vytváření tohoto systému nám bylo jasné, že podpora veřejnosti je stěžejní. Projekt elektronické evidence tržeb vycházel ze zahraničních zkušeností, často se vzpomínalo Chorvatsko, ale byly to i ostatní země, nejen v EU, které jsme aplikovali na české prostředí po řadě formálních i méně formálních setkání a které jsme aktivně diskutovali se zástupci domácího i zahraničního prostředí. Naše práce po představení EET pokračovaly vytvořením edukativních videí, webových stránek, tisknutím informačních letáků a distribucí brožur. To jsme vycházeli tehdy z analýzy zejména Českého statistického úřadu. Doslova konstatoval, že je to legitimní nástroj. Třetí a čtvrtá vlna se měla týkat některých řemeslníků, kadeřnictví, kosmetických salonů, nehtových studií, masérů, fotografů, opravářů, hodinových manželů, stánkařů na trzích, autoservisů a jiných podnikajících fyzických a právnických osob. Nezávislý výzkum agentury STEM zjišťoval postoj většiny veřejnosti vůči EET. Dvoutřetinová většina společnosti považovala zavedení EET za pozitivní opatření a rozložení toho názoru bylo v čase dlouhodobě stabilní. Pozitivní pohled na EET byl u veřejnosti zachován i přes neutuchající aktivní a zcela nelogickou kampaň současné vládní pětikoalice namířené právě proti EET. Tento názor sdílí třípětinová většina české veřejnosti. Až dvě třetiny společnosti jsou přesvědčeny, že elektronická evidence tržeb přispívá k lepšímu výběru daní. Je zcela jednoznačné a zřejmé, že EET je systém s výraznou podporou veřejnosti v České republice, a je o to více nerozumné, že současná pětikoalice tak tvrdohlavě trvá na zrušení tohoto fungujícího systému. A tyto prostředky stát získává tím, že vytvoří férové podnikatelské prostředí, což je legitimní a správné. Je správné, aby poctivá část podnikatelů nebyla znevýhodněna oproti menšině těch, co jsou nepoctiví. Pokud chceme, a já stále věřím, že chceme, aby ti, kteří dodržují pravidla, netahali za kratší konec, musíme hledat způsoby, jak dodržování pravidel vymoci.
No, to je úplně neuvěřitelný, jak vy prostě zadlužujete, o nás bez nás zadlužujete české občany, Českou republiku, a posíláte peníze na dluh, nejdřív si je půjčíte jménem České republiky a pak je posíláte v podstatě úplně někam jinam. Prostě už jsou v tak zoufalé situaci senioři, kteří celý život pracovali a slušně žili, že už nemají ani na základní potraviny. Doteď jsou tam květiny, doteď jsou tam svíčky. S vámi to ani nehne, jo? To není pravda, nikdy není špatně nechat slušným a pracujícím lidem více peněz v peněženkách. Takže ty naše důvody, proč my nesouhlasíme s tím rozpočtem, to jsem tady uvedl.
No, já si to nemyslím, že nás čeká dlouhé jednání. Obdobné vystřízlivění je zřejmé také v rozpočtové politice současné vlády. Za necelý rok vaší vlády jste zcela demaskovali velkou lež, kterou jste krmili voliče před volbami. Vaše báchorky o fiskální konsolidaci jsou ty tam a vaše rozpočtová politika má jasný plán.
Jsou to OSVČ, ale těch se tento návrh netýká. Jestliže ve vládě nebude nikdo, kdo bude se věnovat nebo rozumět digitalizaci, tak to dostane jakýkoliv člen vlády do své gesce, takže příští rok nebo možná při další vládě tu může předkládat věci k digitalizaci ministr životního prostředí, ministr školství, ministr obrany a tak dále a tak dále, tak jako dnes tuto zásadní novelu předkládá ministr školství. A na závěr mě nejvíc pobavil argument, že vlastně v této nelehké době nechceme zatěžovat soukromé firmy a podnikatele dalšími věcmi. Takže vláda neřeší zdražování, neřeší stropování cen energií, ale my budeme řešit zrušení datových schránek.
Dovolte mi zareagovat na pár faktů, které tady v tuto chvíli proběhly. A tady toto chceme touto novelou vlastně napravit. To znamená, že pro fyzické osoby, které se přihlásily v minulosti bankovní identitou, by neměla být od 1. ledna povinnost zřizovat datovou schránku.
Děkuji. Nyní se přihlásil pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.
Tak vy definujete fyzické osoby, které už se státem komunikují elektronicky. Takže lidé, kteří projdou procesem zřízení klíče, národního klíče eGovernmentu, aby mohli elektronicky komunikovat se státem, jsou podle vás negramotní. Tomu už vůbec nerozumím. Tak není pravda... Osobně jsem jednu takovou žalobu obdržel a dostal jsem vyrozumění, rozsudek toho soudu, datovou schránkou a na dvě adresy.
A k tomu, že nejsou, nebo respektive že již mají nějakým způsobem kontakt prostřednictvím těchto nástrojů - já třeba můžu říct taky příklad z praxe.
Chápu, že jsem se určitě nechala strhnout, že jsem se pak začala ptát na věci, na které bych se měla a budu se na ně ptát určitě zítra. Ale řekněme si na rovinu, že v tuto chvíli je DIA a NAKIT státní podnik Ministerstva vnitra, je to spojené se zákonem o veřejných zakázkách.
Děkuji za slovo. To znamená, že žadateli je vyplácena pevně stanovená částka bez ohledu na to, jaká cena byla veřejnou zakázkou vysoutěžená, a tudíž nedochází k úspoře finančních prostředků, pokud by byla vysoutěžená nižší cena, než je pevně stanovená. Důvodem je taktéž administrativní zátěž na straně žadatele, a prakticky bez jakékoliv přidané hodnoty.
Děkuji a jenom upozorňuji, že jsme stále v obecné rozpravě. Ptám se tedy, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, v tomto případě tedy končím obecnou rozpravu. A ptám se pana vicepremiéra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Paní zpravodajka? Rovněž ne. Tak v tom případě zahajuji rozpravu podrobnou. Jenom podotýkám všem, že v 18 hodin máme pevně zařazený bod.
Dobrý večer ještě jednou.
Děkuji za slovo. Jde o to posunutí účinnosti.
Děkuji. Dalším z přihlášených je pan poslanec Karel Smetana.
Jsou to návrhy poslance Karla Smetany, Michala Kučery, Petra Bendla, Tomáše Dubského, Jany Krutákové a Jiřího Horáka dotýkající se sazbových dotací.
S přednostním se hlásí pan ministr. Než přijde ještě pan poslanec Havránek, tak krátká vsuvka. Tak prosím, pane poslanče.
Děkuji.
Děkuji a dalším z přihlášených je pan poslanec Krejza. Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli ještě někdo vystoupí v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, tímto tedy končím podrobnou rozpravu. Pane vicepremiére, máte zájem o závěrečné slovo? Nikoliv. Paní zpravodajka? Rovněž ne. Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.
Od 9 hodin bude zahájena přerušená 44. schůze a asi deset minut po jejím přerušení nebo skončení bude pokračovat 45. schůze. Podle vývoje bychom postupovali následovně: Jedná se o sněmovní tisk 315 - vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, a to druhé čtení. Následně by byla vyhlášena polední přestávka, a to do 15 hodin. Upozorňuji, že v polední přestávce ve 14 hodin zasedne organizační výbor. Po projednání bodu 2 bude vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek, 45. schůze přerušena do pátku 18. listopadu. V pátek 18. listopadu budeme projednávat dva body z bloku třetího čtení, a to bod 121, sněmovní tisk 296, novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to pouze v případě, že nebudou ve druhém čtení předneseny pozměňovací či jiné návrhy, a bod 108, sněmovní tisk 67, novela zákona o Antarktidě. Následně bychom projednávali nový bod, sněmovní tisk 335, novela energetického zákona, zkrácené jednání. Po jeho projednání bude 45. schůze přerušena. Poté bychom formálně otevřeli přerušenou 32. schůzi Poslanecké sněmovny, aby mohla být ukončena, jelikož její program byl vyčerpán. Informace na závěr. To je z mé strany vše. O slovo se přihlásil nejdříve pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem, následuje přihlášená paní poslankyně Mračková Vildumetzová a pan poslanec Tomio Okamura, kteří jsou v tomto pořadí zatím přihlášení. Ještě jednou vás žádám o ztišení, případně opravdu běžte své rozhovory individuálně řešit do předsálí.
Dále bych jménem vládních klubů navrhl, aby se za tento bod zařadil nový bod, který zní Usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu. V rámci tohoto bodu by bylo projednáno usnesení, které navazuje na usnesení zahraničního a bezpečnostního výboru.
Děkuji. Protože zazněl návrh, který je procedurální, tedy abychom naše jednání dnes měli i po 19. a 21. hodině a abychom i o zákonech meritorně hlasovali, tak o tomto musím dát hlasovat bezprostředně. Proto přivolám kolegyně v předsálí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Další k pořadu schůze je přihlášena paní poslankyně Mračková Vildumetzová a následovat bude pan předseda Okamura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já paní předsedkyni děkuju za slovo, ale já si myslím, že pan Tomio Okamura má přednostní právo, takže má asi přede mnou přednost.
Ale vidím, že se tady domlouváte o tom, že byste tedy dala přednost, a pan předseda toho chce využít. A mám tady upozornění, že není přítomen žádný z ministrů. Ještě jednou vás prosím o klid, ať může pan předseda přednést svůj návrh na změnu pořadu v důstojnější atmosféře. Kolegyně a kolegové, přítomnost pana ministra nás všechny potěšila, ale určitě to nemusíme dávat najevo tak hlasitě. Ještě jednou, kolegyně a kolegové, vás žádám, abyste opustili sál, pokud chcete cokoli probírat. Mám samozřejmě možnost to s každým - nebo každého - oslovit individuálně, nechci tak činit, ale budu muset začít.
Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout mimořádný bod za hnutí SPD na program této schůze Sněmovny s názvem Fialova vláda nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem. A nyní bych tento návrh zdůvodnil. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Nejčastěji jde o seniory, vícečlenné rodiny a rodiče samoživitele. Vyplývá to ze studie investiční společnosti Wood and Company. Fialova vláda ale jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním.
Připraví se paní poslankyně Malá. Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Malá se svojí faktickou a následuje pan poslanec Bělica, taktéž s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte dvě minuty.
Myslím si, že proběhla dostatečně dlouhá doba na to, aby všechny technické chyby byly vyřešeny. Ty datovky fungují naprosto normálně.
Já neslibuji, že naposledy. Takže ještě jednou. Všechno se dá udělat. My jsme jako první na krajském úřadě zavedli kompletně digitalizované přihlášky do kotlíkových dotací.
Prosím.
A já to přislíbím, že bude snad opravdu poslední.
Prosím, paní poslankyně.
To znamená, že pokud by to všechno platilo, tak by to musela zřizovat nová Digitální informační agentura.
Prosím.
Dále pouze tuto řekněme výjimku, kdy jsme prostě obezřetní.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 45. schůze dne 3. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Prosím, abyste se již ztišili a usadili na svá místa, či případně přesunuli své rozhovory do předsálí, protože přistoupíme k hlasování, respektive nejdříve návrhům na ověřovatele. Proto zahajuji hlasování o navržených ověřovatelích této schůze. Kdo je pro? Takže konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Paní poslankyně a páni poslanci, dne 11. listopadu tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 45 na základě návrhu vlády vyhlásila stav legislativní nouze na dobu od 11. listopadu do 13. prosince tohoto roku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl schválen, a my jsme tedy potvrdili trvání stavu legislativní nouze. Nejprve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme:
Ruská federace vyvolala válečný konflikt, který způsobil utrpení a smrt milionů lidí a další miliony donutil uprchnout z vlastní země. Je nutné zdůraznit, že Rusko cíleně útočí na ukrajinské civilisty a využívá utrpení a zastrašování jako nástroje ve svých pokusech demoralizovat ukrajinský lid i armádu a paralyzovat fungování státu za účelem okupace Ukrajiny. Dále také samozřejmě neuznáváme takzvaná referenda vyvolaná v okupovaných územích v Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, která mají za cíl legitimizovat ruskou agresi a snahu přivlastnit si část ukrajinského území. Jak jsem již zmínila, akce ruských jednotek a dalších ozbrojených skupin vytvořených s podporou ruských orgánů na Ukrajině naplňují znaky válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a odpovědné osoby za ně musí být potrestány. Usnesení dále načtu v rozpravě.
A já bych tedy poprosil, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Bžoch, následně pan poslanec Jiří Kobza a dalším z přihlášených je pan poslanec Jiří Horák.
Jde o vraždy civilistů, jde o mučení, jde o znásilňování. Stáhneme velvyslance? Nebo budeme sankcionovat například české hokejisty hrající v Rusku? Co budou ty následující kroky? Přestaneme ho odebírat hned ze dne na den? A znovu říkám - já s tím nemám problém.
Pane kolego, já vám rovnou odpovím. To si myslím, že je jasný konkrétní krok, který musíme udělat. Načítám: "Usnesení ke stupňující se ruské agresi na Ukrajině, zločinům proti ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu a podpoře zřízení speciálního mezinárodního trestního tribunálu pro vyšetření válečných zločinů páchaných ozbrojenými silami a bezpečnostními složkami Ruské federace. Odsuzuje zejména rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a klíčovou energetickou infrastrukturu, které jsou zjevnou snahou o dosažení politických cílů prostřednictvím zastrašení civilní populace, a odpovídají teroristickým metodám. Konstatuje, že tyto útoky způsobují rozsáhlé omezení či zastavení dodávek energií, vody či tepla, ohrožují civilní obyvatelstvo. Ostřelování a rozmístění vojenských jednotek v areálu Záporožské jaderné elektrárny jsou hrozbou nejen na území Ukrajiny. Přímé či nepřímé výhrůžky použitím jaderných zbraní, stejně tak jako falešná a nepodložená obvinění Ukrajiny z plánování použití zbraní hromadného ničení jsou nebezpečnou eskalací napětí a hrozbou pro celoevropskou bezpečnost.
Je tady, že vyjadřujeme podporu a poděkování vládě České republiky. Poslaneckému klubu hnutí ANO chybí, že bychom měli vyjádřit podporu a velké poděkování hejtmanům, starostům, hasičům, vojákům, policistům, zdravotníkům, ale i občanům, kteří zvládli celou situaci a veškerou pomoc. Takže toto bychom chtěli doplnit jako bod sedm.
Děkuji pěkně. V tuto chvíli mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana kolegu Bžocha, takže ho poprosím, aby se ujal slova.
Čili o tomto návrhu nemusíme hlasovat, protože garanční výbor tento návrh nebude projednávat. Tímto končím druhé čtení tohoto návrhu. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Já vám děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona je zejména reakcí na odůvodněné stanovisko Evropské komise k nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. zejména jsou to čtyři oblasti. Navrhovanou úpravou nedochází k žádným zásadním změnám v úpravě dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek nad rámec toho, co jsem zde zmínil. Tolik asi stručně k obsahu normy. Já se k nim případně vyjádřím v rámci další diskuse. Ty jsou aktuálně stanovené na 2 miliony korun bez DPH pro služby a dodávky a 6 milionů bez DPH pro stavební práce. Jako Ministerstvo pro místní rozvoj bychom tedy preferovali přistoupit ke změně až poté, co budeme mít výstupy tady z toho procesu k dispozici, i když je to téma, které řešíme aktivně, a předpokládám, že zde možná i zazní - nebo později zazní - nějaké návrhy v tomto směru. Toto je za mě na úvod.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Iniciativně tento návrh projednal také výbor pro obranu.
Já se omlouvám, já se fakt nemůžu udržet. Prostřednictvím paní předsedající, pane kolego Králíčku, nerozčilujte se. Je potřeba nazvat věci pravými jmény. Je to tak, že vnitro to nezvládá, má na starosti svoji novou vlajkovou kampaň, takže datové schránky jdou prostě stranou.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se vyvrátit tady slova paní kolegyně Malé, prostřednictvím paní předsedkyně, o vlajkových lodích, nebo o čem jste hovořila. Vládní koalice dnes navrhuje udělat v otázce digitalizace české společnosti krok zpět a zrušit automatické zřízení datových schránek pro nepodnikající fyzické osoby. Zdůrazním to nepodnikajících - a to je podstatné. Původní představu, že datová schránka bude zřizována každému v principu automaticky, jakmile nastane splnění jedné z podmínek, přitom nepovažuji za principiálně chybnou. Samozřejmě by to znamenalo významný krok k digitalizaci naší země. Celkem oprávněně můžeme předpokládat, že většina z našich spoluobčanů je na digitalizaci připravena, ale většina nejsou všichni. To je dle mého to nejpodstatnější, co dnes musí zaznít. Mohla bych zde na podporu tohoto nesporného kroku zpět - ale naprosto se neobávám použít tato slova - uvést řadu čísel. Řeknu však jediné.